Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane ministře, ještě jeden dovětek k tomu předchozímu, co jsme tady řešili. To znamená, že se ty nůžky rozevřou. Za prvé, jestli si MPO nebo ERÚ udělaly nějaký benchmark, případně pokud ano, s jakým výsledkem.
Tímto dávám slovo panu ministru průmyslu a obchodu Síkelovi.
Těch faktorů je celá řada. Ceny elektřiny a plynu jsou dnes v Evropě, a tudíž i u nás silně korelované. V kratším horizontu dodávky lze očekávat vysokou volatilitu a citlivost na jakékoliv další zprávy, a to jak z hlediska zásob plynu, provozu plynovodů, tak i z hlediska aktuálních výhledů počasí či vývojové situace na Ukrajině. V zimě je poptávka po energiích silně závislá na teplotě. Výjimkou jsou dlouhodobé kontrakty s producenty. Dlouhodobý pokles cen plynu na spotových trzích v předchozím období vedl k tomu, že značná část obchodníků s plynem se z dlouhodobých kontraktů buď vyvázala, anebo je upravila takovým způsobem, aby jejich cena kopírovala cenu na spotových trzích. Jenže kromě významu těchto organizací bych rád také zdůraznil situaci, která panuje nejen v České republice, ale také ve světě. Nejdříve se stát musel vypořádat s covidovou krizí, pak s krizí energetickou a v rámci obou těchto krizí došlo k velkému zadlužení České republiky. Nyní, jak všichni víme, se navíc náš stát velmi intenzivně zapojuje do pomoci Ukrajině, která čelí ruské agresi. V současné době jsme dotační řízení pozastavili, to ale neznamená, že by Ministerstvo průmyslu a obchodu s intenzivní spoluprací se spotřebitelskými organizacemi v letošním roce nechtělo pokračovat. Rád bych vás všechny ujistil, že velice pečlivě zvážíme, které projekty a jak podpoříme. Jako jedna z možných cest se mi nyní jeví například to, že by stát mohl s těmito organizacemi spolupracovat v rámci pomoci desítkám tisíc ukrajinských uprchlíků.
To znamená v kombinaci s tím, sice od 1. 1. jsou zde přijaté legislativní změny, které mají zvýšit ochranu spotřebitele, ale on je nebude mít kdo vymáhat, on je nebude mít kdo kontrolovat, on nebude mít kdo těm lidem poradit. Takže tolik moje poznámka.
Děkuji a vidím, že pan ministr chce ještě reagovat. Máte slovo. Děkuji panu ministrovi a můžeme jít k dalšímu, kdo byl vylosován, byl to pan poslanec Babiš, který se ale omluvil.
Vážený pane ministře, já jsem na otázku, kterou jsem chtěl položit vám, již částečně odpověď dostal. O stejnou částku se sníží příjmy systému veřejného pojištění" - a teď důležitá věta - "což by bez dalšího znamenalo úplné vyčerpání základního fondu zdravotního pojištění v letošním roce." To nejsou moje slova, to jsou slova z důvodové zprávy předložené ministerstvem. Já jsem měl tu otázku rozdělenou jak na pana ministra Stanjuru, který mi na ní odpověděl odpovědí, kterou jsem chtěl od vás, kdy vlastně řekl, že valorizační mechanismus se předloží v řádu několika týdnů, já za toto děkuji. Předpokládám, že Ministerstvo zdravotnictví je s Ministerstvem financí ve shodě. Předpokládám, že mi na to odpovíte stejně.
Nicméně v letošním roce by nemělo dojít k deficitu. V loňském roce Poslanecká sněmovna přijala zákon o úhradách za léky, který v podstatě zjednodušeně říká, že pojišťovny musí platit maximální úhrady za léky. Pan náměstek Šmehlík tehdy dostal za úkol vypracovat spolu s Ministerstvem zdravotnictví a se SÚKLem nové maximální úhrady a vycházelo se z toho, že budou sníženy maximální úhrady pro ty, kteří řekněme se v systému nepohybují dostatečně hluboko - vysvětlím ty důvody. Ty vratky byly něco, co de facto říkalo, že nemocnice nakoupí lék za zdravotnický prostředek za jinou částku, než je hrazen pojišťovnou - většinou vždycky nižší - a ta vratka se vracela do systému. Myslím, že Ústavní soud to dokonce napadal. A to je potřeba zdůraznit pro řekněme velkou nemocnici - čímž nemyslím jenom fakultní, ale velkou nemocnici - ten rozdíl, který to přinesl, znamená plus zhruba 50 milionů měsíčně do rozpočtu té nemocnice, což je za rok nějaké půl miliardy. Já bych rád, aby peníze do systému zdravotního pojištění nešly formou vratek, tedy do systému nešly formou vratek a nebyly odvislé od toho, jak je schopný obchodní náměstek vyjednat úhradu, ale aby tam šly pouze ze zdravotního pojištění.
A nyní mám přihlášenou paní poslankyni Renatu Oulehlovou s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo a dvě minuty.
Sama jsem starostkou města Sokolova, které řekla bych už úpí pod tím, že máme sociálně vyloučené lokality. Opravdu máme, každý den nám na úřad přicházejí lidé, kteří jsou zoufalí, kteří chtějí pomoc. A stejně tak, jako říkala navrhovatelka, obrací se na město a strašně se diví, že s tím nemůžeme nic dělat. My máme opravdu prázdné ruce, opravdu je tady zneužívání dávek lidmi, kteří - máme už tři generace, které nepracují. Máme děti, které ze základní školy jdou rovnou do evidence Úřadu práce. Máme obchodníky s chudobou, kteří zneužívají tohoto systému.
Také děkuji, paní poslankyně. A táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Ano, paní poslankyně Golasowská, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tentokrát vystupuji ne jako zpravodaj, ale sama za sebe. Máte pravdu, ale nedá mi to, abych neřekla, že tento návrh má i svá úskalí, jakkoliv jeho záměr je bohulibý. Tak bych jmenovala aspoň některé. Že podmínkou k získání hmotné nouze by byly byty vhodné k bydlení. Myslím si, že návrhy by měly jít ruku v ruce s návrhem zákona o dostupném či sociálním bydlení, který zatím nemáme, a nemyslím si, že je vhodné schvalovat nejdříve zákon o hmotné nouzi a pak řešit dostupné bydlení. A tady je na místě otázka dostatku osob, které budou šetření provádět, protože víme, že už teď jsou úřady zahlceny úkoly, které jen tak tak stíhají řešit. Tento navrhovaný systém kontrol by přinášel pro zmíněné instituce jen větší zátěž a já si nejsem jistá, že by tohleto fungovalo. Myslím si, že tento návrh není návrhem, který by řešil problém vyloučených lokalit, protože ten problém je daleko širší. A musím taky na závěr zmínit, že v legislativním plánu vlády je taky návrh zákona o hmotné nouzi, a proto podávám návrh na zamítnutí tohoto zákona.
Prosím, máte slovo.
Já bych ráda zdůraznila, že se jich nedá dosáhnout tím návrhem tak, jak je předložen. Všichni bychom si přáli, abychom vyřešili sociální vyloučení a další související problémy, ale to, čeho bohužel by ta norma dosáhla, je zcela odlišné, a já to jenom stručně shrnu. Jenom cituji odhady pro srovnání toho rozměru problému. Ne v tom, že by bylo málo šetření v místě bydliště, která provádí úřad práce. Dám příklad, že zkrátka ta pravidla, která už dnes jsou, třeba nejsou uplatňována, že by v rámci kraje pracovníci z jiné pobočky šli na některá šetření v okamžiku, kdy jim dá konkrétní paní pracovnice tip, že ona tam jít nechce, aby potom nemusela s těmi klienty osobně jednat, když třeba bydlí ve stejném městě. Dávám praktický příklad těch podnětů, které také dostávám z terénu. Takže když to shrnu, vystupuji tady s tím, že řada lidí, kteří nás, různé strany, volí, si přeje, aby naše společnost byla soudržná a dobře fungovala. Akorát k tomu fungování bohužel nepřispěje zákon, který z ubytoven udělá větší byznys. Je tam čistě specifikace toho, co by ztížilo ubytovávání v bytech. Chci zdůraznit, že již dnes je systém hmotné nouze legislativně tím, co můžeme my tady udělat, co se týče na papíře, nastaven pro ty, co se snaží. Nefunguje to vždy ideálně v praxi, proto jsem dala ty konkrétní příklady, co by se dalo v praxi dělat, v praxi upravovat, a věřím, že se tyhle věci posouvat budou. Takže probíhají tu kontroly. Děkuji. Máte zájem o doplňující otázku? Prosím, položte ji.
Pane premiére, já jsem rozhodně nechtěl zneklidňovat naše občany, ba právě naopak. Pokud existují jaderné zbraně a pokud budeme podporovat výrobu elektrické energie prostřednictvím jaderných elektráren, tak musíme být na tyto situace nějakým způsobem připraveni i z hlediska výchovy a výuky obyvatelstva, žáků a studentů.
To znamená, že zde máme systém krytů a máme i aspoň nějaká řešení v případě vážných problémů, které jste tady naznačil nebo zmínil.
Připraví se pan poslanec Martin Kukla.
Vy říkáte změna. Změna je v tom, že vy zkrátka nechcete dát lidem peníze! Ale to jsou jejich peníze, peníze, které oni si zaplatili. Máte totálně podseknuté příjmy! Takže já se vás ptám, proč to nedáte? A co se teď děje? Benzin i nafta jsou v České republice po ruské invazi na Ukrajinu nejdražší v historii. Kolik v Polsku? Jaký je to rozdíl? Víte, pane premiére, kolik se vybere na naftě, benzinu a pohonných hmotách ročně peněz? Z toho vám vypadne desítky miliard dalších. Ti, kteří si kupují ten předražený benzin.
No, vážený pane předsedo, vaše starost o peníze pro lidi a rozpočet je pro mě překvapivá. Když jste byl premiérem, tak to s tím rozpočtem nevypadalo zrovna moc dobře. Pociťují je na svém každodenním životě, pociťují je ve svých peněženkách, pociťují je na drahotě, která tu je. Když jste před osmi lety nastupoval do vlády, tak jste se rád chlubil takovým grafem, kde jste ukazoval, kdo tady nejvíc zadlužil tuto zemi, jak to s tím zadlužením vypadá. A dnes už ten graf nepoužíváte, ani teď jste ho tady nevytáhl. Já vám řeknu, proč ho nepoužíváte, protože by na prvním místě v zadlužení této země vyčnívala vaše vláda. A to pociťují občané. Na ten dluh si musíte půjčit a zadlužujete občany, zadlužujete další generace, zvyšujete tím inflaci. Znehodnocujete lidem úspory. To jsou dopady hospodaření vaší vlády. A to je důležité. Ale co je důležité, při takto upraveném rozpočtu se občané dostanou k těm penězům, které potřebují. Nic nikomu nebereme, nic nikomu neškrtáme, naopak, naopak investujeme. To jste vy v tomto rozsahu vůbec nedokázali přes mnohem vyšší zadlužení. Všechny realizovatelné stavby silnic, dálnic, železnic budou mít zajištěné financování. Investice přes 200 miliard korun, no, to lidé uvidí a poznají, tedy 10 % rozpočtu. Nejvíc v rozpočtu přidáváme seniorům na penze 21 miliard korun. Za celý rok tak vzrostou seniorům penze nejrychleji v historii samostatné České republiky. To je realita, to jsou peníze, které jdou přímo lidem. Takže nezadlužujeme tolik budoucnost a nezadlužujeme tolik lidi a nezvyšujeme tak inflaci, a přesto dáváme tyto finanční prostředky do rozpočtu tak, jak jsem to tady říkal. Na zvýšení důchodů 0 korun českých. Na kompenzace podnikatelům 0 korun českých. Na řešení energetické krize 0 korun českých. To byl rozpočet, který jste předložili, se schodkem 377 miliard korun.
Srdečně zde všechny zdravím. Je 14.30, a dalším bodem našeho pořadu dnes jsou Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. To by tedy byly omluvy. A nyní dávám slovo panu poslanci Jaroslavu Baštovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Poté se připraví pan poslanec Radek Rozvoral. Prosím.
Příště třeba může znít: "Kdo veřejně kritizuje členství České republiky v Evropské unii nebo v NATO, případně činnost Evropské unie či NATO včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí, mohl by se za jistých podmínek dopouštět předsudečné nenávisti."
Děkuji. A nyní předávám slovo panu předsedovi vlády Petru Fialovi.
Vy jste za to, že jste se chtěl svobodně vyjadřovat, osobně trpěl. Dnes se můžete vyjádřit, můžete mně tady v Poslanecké sněmovně říct jakýkoliv názor, občané mohou říct jakýkoliv názor a mohou jistě i kritizovat Evropskou unii, Severoatlantickou alianci, a také se to samozřejmě děje. Takže toto srovnání nebo tuto analogii bych opravdu nepovažoval za vhodnou a buďme u těchto věcí opatrní. Jenom připomenu i usnesení Poslanecké sněmovny, které bylo jednomyslné a které kategoricky odsuzuje barbarskou, neomluvitelnou a nevyprovokovanou agresi Ruska proti Ukrajině, která je v rozporu se základními normami mezinárodního práva i zásadami vzájemných vztahů mezi civilizovanými národy a která ohrožuje jak životy nevinných lidí, tak samotné základy bezpečnostní architektury v Evropě. Vyjadřuje jednoznačný nesouhlas se lživou a agresivní rétorikou politického vedení Ruské federace, zejména jejího prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina, která má vojenský útok proti Ukrajině ospravedlnit a jež má za cíl zpochybnit její státní nezávislost i právo na její samostatnou existenci. Já si velmi vážím tohoto jednoznačného postoje Poslanecké sněmovny, je to důležité, a myslím si, že i z tohoto důvodu je nutno, nebo i tímto pohledem je nutno, pohlížet na slova nejvyššího státního zástupce. A já myslím, že i v tomto kontextu nebo takto je potřeba vnímat slova nejvyššího státního zástupce Igora Stříže. On tam jasně říká "svoboda projevu" v tom svém prohlášení. Svoboda projevu je v ústavně právní rovině zakotvena v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný, ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity. A pak je tam ten citát, který jste zmínil, s tím, že nejvyšší státní zástupce apeluje na všechny osoby, aby se v této tíživé době neuchylovaly k veřejným projevům, které by překračovaly stanovená ústavní a zákonná omezení. I toto tam zmiňuje. Čili já v tom spíš vidím názor státního zástupce, jakési upozornění, než nějaký pokus o cenzuru nebo vyhrožování.
Je to tak, takže budeme nyní hlasovat o návrhu, který jsem přečetla. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše Nyní prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru, paní poslankyni Helenu Válkovou, aby nám podala zprávu o projednávání žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid.
Jsou tam dvě důležité věci. Poslechněte si časový harmonogram tak, jak skutečně probíhal, to, co se skutečně odvíjelo, a porovnejte si to s tím, co jste slyšeli v médiích. Víme všichni, že jsme v říjnu získali mandát. Pak se zjistilo - a já chci, aby to zaznělo tady na tom mikrofonu - že poslal dopis, že to neposlal datovou schránkou, a ten dopis ležel někde v našich časopisech, materiálech. Nevadí, stejně jsme nic nepropásli. Opět: s výjimkou tuším jednoho, všichni jsme využili opakovaných návštěv.
Slovo předávám panu ministru Válkovi. Pane poslanče, máte slovo.
Obé je pravdou, pane předsedající. Děkuji mnohokrát za udělené slovo. Vážené dámy a pánové, vážená paní poslankyně, máte naprosto pravdu. Máte bohužel naprosto pravdu. Tehdy to reforma ukončila a netýkalo se to jenom tohoto oboru, byl to obecně trend, který je všude ve světě, prostě posunovat se do bakalářských oborů. Vysoké školy jenom, byť se tam učí zdravotníci, jsou součástí Ministerstva školství, mají svého náměstka a já v podstatě nemám žádnou možnost do toho nějak zasahovat kromě diskuse s kolegy z jiného resortu, a tu budeme určitě vést. A proto bychom měli podpořit nelékařské obory a zubařské obory.
Děkuji za slovo. Klíčí tak obavy z průběhu dohodovacího řízení na rok 2023 a finanční nestability českého zdravotnictví poté.
Prosím pana ministra Válka, pokud chce odpovědět. Vidím, že ano, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, na jasně formulovaný dotaz je potřeba jasně odpovědět. Nerad bych, aby to evokovalo v komkoli pocit, že to bude znamenat konec našeho volebního období. Ten den, na který jste se ptal, bude pátek. Měsíc bude březen. Daleko nejtěžší bývá určit rok. Bude to letošní rok. To znamená, dneska je čtvrtek, zítra budu předkládat členům vlády návrh na valorizaci úhrad za státní pojištěnce od příštího roku.
Kvůli vypjaté situaci ve vyloučených lokalitách vznikla už loni v létě v Bílině petice za odvolání vedení města. Její autoři si stěžovali, že radnice odmítá řešit problémy s nepřizpůsobivými občany a že se bezpečnostní situace ve městě neustále zhoršuje. Místní v souvislosti s tím zmiňovali obrovský nepořádek, hlasitou hudbu, ničení cizího majetku nebo třeba prodej drog za bílého dne přímo z oken. Podle paní starostky však město nemá k řešení problémů dostatek pravomocí: "Odmítáme nést výhradně odpovědnost za něco, co zákonnými nástroji nemůžeme ovlivnit. Naše možnosti jsou velmi omezené a velmi těžce vymahatelné. Je velmi obtížné lidem vysvětlit, že pro řešení takto složitých situací nemají obce v rukou téměř žádné kompetence," podotýká dále paní starostka. Pravomoci k adekvátním zásahům a obraně obyvatel podle ní nemá ani městská či státní policie. Vedení města se proto rozhodlo oslovit zákonodárce otevřeným dopisem a přeposláním zmíněné petice. Oni jsou také těmi, kteří špatně nastavená pravidla mohou ovlivnit a změnit," dodala také paní starostka. Mějme to prosím na paměti. Navrhované změny rovněž mohou být a budou pro mnoho osob nevyhnutelnou motivací k hledání si zaměstnání a obstarávání si příjmů zejména vlastní prací, což povede i ke zvýšení příjmů státu z příslušných daní a povinných pojistných odvodů. Není možné nekonečně dlouho tolerovat stav, kdy mnoho osob čerpá sociální dávky neoprávněně a kdy jsou nedobrovolně z peněz poctivě pracujících daňových poplatníků sponzorováni občané vyhýbající se práci a obcházející zákony. Byt, na který se čerpají dávky, současně nesmí mít žádné závady ohrožující životy a zdraví osob, což všechny dosavadní české vlády hrubě zanedbaly a což rovněž vedlo k tomu, že jsou stovky milionů korun z veřejných peněz ročně neakceptovatelně vypláceny majitelům nemovitostí v katastrofálním stavu, kterým se v žádném případě nedá říkat byty. Dále se jedná o posílení kompetencí zaměstnanců úřadů práce v oblasti kontrol nemovitostí, na které jsou vypláceny sociální dávky na bydlení. Dále se jedná o prodloužení maximální doby odebrání dávky ze současných tří měsíců na šest měsíců. Pracující lidé přece nesmí být oproti těm ostatním donekonečna diskriminováni. Je třeba také znovu jasně říci, že tento náš návrh neohrozí žádného slušného a poctivého člověka, který prokazatelně potřebuje od státu sociální pomoc, naopak, mnohým z těch lidí pomůže buď přímo, například v případě seniorů s nízkými důchody, kterým přístup k finanční sociální pomoci usnadňuje, či v případě pracujících studentů z nízkopříjmových rodin, kterým sociální podporu zvyšuje, anebo nepřímo tím, že na finanční pomoc pro tyto skupiny občanů zbyde více prostředků odebraných podvodníkům, kteří sociální dávky čerpají neoprávněně. Chci z tohoto místa také poděkovat všem kolegům, kteří se mnou na tomto návrhu spolupracovali, a to i z konkurenčních politických subjektů. Oni určitě vědí, o kom hovořím, a velmi jim za to děkuji. Navrhovaná právní úprava je v souladu se všemi příslušnými mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Návrh nebude mít žádné negativní dopady na národnostní menšiny, protože zcela respektuje ústavní požadavek na rovnost občanů na základě jejich národnosti. Kolegyně a kolegové, ve jménu všech slušných a pracujících občanů, ve jménu všech poctivých zaměstnanců úřadu práce, státní správy a samospráv, kteří v nelehké pozici hájí zájmy státu a veřejnosti, vás prosím o podporu tohoto našeho návrhu a o jeho propuštění do dalšího čtení, abychom případné další diskuse vedli například na půdě sociálního výboru.
Myslím, že Česká republika se musí bránit dezinformacím, že to je naše povinnost, že to je i forma ochrany našich občanů. Nejsme v tom sami, dělá to většina zemí demokratického světa, některé rychleji, některé pomaleji, ale dělají to všechny.
A optám se paní poslankyně, máte zájem o doplňující dotaz?
A pokud jde o moje výroky, no tak ano. Je to v souladu s naší legislativou, ale vyžaduje to určitou politickou odvahu, i řekněme pohled na právo takový, který vám řekne, že touto cestou je možné jít. Jediné, co se dá z toho odvozovat, je, že Česká republika se aktivně brání dezinformacím a dezinformačním serverům, které podporují zločinnou ruskou agresi a ruský režim Vladimíra Putina.
V tuto chvíli uplynul i čas na ústní interpelace na pana předsedu vlády, takže ty končí.
A prosím, aby se připravila paní poslankyně Karla Maříková.
Úřady označují vybrané weby jako dezinformační, aniž by se obtěžovaly dokazováním, že sdělení v nich uváděná jsou dezinformace, tedy úmyslně nepravdivé informace.